Dále na otázky, které nějakým způsobem tam jsou, i když by tam být neměly. To znamená, když společnost nezakládá do Sbírky listin účetní závěrky, je možnost už podle účinné úpravy jí ukládat pořádkové pokuty. Stejně tak otázka toho, jestli ty procesní lhůty nejsou až příliš krátké. Protože tady se hovoří o jednou měsíci. Česká národní banka uplatnila připomínky a navrhuje tři měsíce. Nebylo jí bohužel v připomínkovém řízení v tomto vyhověno, což si myslím, že je věc, která by mohla být nějakým způsobem k debatě. Druhý okruh se týká věcí, které jsou tam nadbytečné. Když se podíváte do toho návrhu, tak se vlastně významným způsobem zasahuje do monistické struktury akciovek. Možná vyjděme z reálné praxe, z reálného života, proč vlastně akcionáři volí monistickou strukturu v Česku i v zahraničí. Aby nemuseli zřizovat dozorčí radu. To znamená, že vlastně všechno se to dá zkoncentrovat pouze do jedné osoby. Bylo namítáno doktrinálně samozřejmě, nevím, jestli politicky, jestli tím jsou zajištěny nějaké základní kontrolní mechanismy, které v té dané kapitálové společnosti by měly fungovat. A ono to bude mít i praktické dopady. Bez jakéhokoliv uvedení toho, proč by to tak vlastně mělo být. Bylo by to velmi vstřícné. Takže věřím, že to bude věc, která bude k diskuzi. Dlužno podotknout, že institut protestu byl zaveden - když jsem to hledal v důvodových zprávách a tak podobně - právě z důvodu, řekněme, dosažení vyšší právní jistoty té dané společnosti. Ministerstvo jde u tady té novely ještě dál. Ono říká, že ten protest nemusí být jenom formální, ale že musí být i odůvodněný. Je otázkou, co to je odůvodněnost. Stačí vystoupit na valné hromadě s tím, že tady to ustanovení, tady to rozhodnutí je v rozporu se zákonem? Nebo je potřeba to přesně odůvodňovat? Nemám o tom úplně jistotu. O co v praxi jde? Dá se to tahle pojistit. Jenže je otázkou, s čím může přijít na té valné hromadě. A také závisí na vašem právním vědomí, jestli dokážete pohotově reagovat.
Jako další je do rozpravy přihlášen, ale přihlásil se písemně a má tedy přednost, pan poslanec Jurečka. Takže pan poslanec Jurečka.
Takový přehled bude předložen do 30. dubna 2019 k projednání vybraným výborům Poslanecké sněmovny - výboru zemědělskému, výboru pro životní prostředí a výboru hospodářskému."
Já vám děkuji. Ano, já to také tak vnímám. Budeme hlasovat o třech návrzích, které jsou samostatně způsobilé k tomu, aby se o nich hlasovalo. Ptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v podrobné rozpravě. Jestliže tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Nejprve o návrhu pana poslance Holomčíka, poté o návrhu pana poslance Jurečky a za třetí o návrhu pana poslance Zahradníka. Vyhověl jsem žádosti o odhlášení a poprosím vás, abyste se všichni přihlásili svými kartami znova. Zpravodajem by měl být ten, kdo vystoupí první v rozpravě. Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jej ústně v podrobné rozpravě přednesl pan poslanec Jurečka. A jako třetí budeme hlasovat usnesení, které navrhl pan poslanec Zahradník a přednesl nám jej. Já tedy konstatuji, že byl návrh usnesení přednesený panem poslancem Jurečkou schválen. U ostatních schválen nebyl. Všem vám děkuji a končím tento bod. Projednáváním tohoto bodu jsme se zabývali v úterý 5. března. Obecná rozprava byla ukončena a bod byl přerušen při hlasování o přikázání garančnímu výboru k projednání. Nestihli jsme to o pár minut. Návrh poslance Františka Váchy, aby garančním výborem byl výbor pro bezpečnost byl zamítnut. Kdo je proti? Hlasování číslo 107, přihlášeno je 158 poslanců, pro 137, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Nikoho nevidím. Už to zaznělo. Pro jistotu znovu upozorňuji, je zde navrženo, aby s návrhem byl vysloven souhlas již v prvém čtení. Já poprosím pana poslance Tomáše Martínka jako zástupce navrhovatelů, aby předložený návrh uvedl. Případné diskuse, prosím přeneste do předsálí. Zvláště ti, kteří hovoří před lavicemi, nechci jmenovat, nechci ukazovat, stejně mě neslyší.
Pan poslanec Zahradník.
Za druhé bych se chtěl možná trochu přimluvit za někoho, kdo se nemůže bránit, a to je za smrk, který je zde často brán jako jeden z pachatelů té kůrovcové kalamity. Já jsem si tady, dámy a pánové, poznamenal dva výroky svých předřečníků. Paní kolegyně Oborná, předkladatelka návrhu, řekla: "Pohled na mizející lesy se nedá popsat," povzdechla si s velkou trpkostí a těžkostí. Je to spíše příslušnost ke stavu, který přináší určité výhody a také samozřejmě ale zatěžuje příslušníka k tomu stavu velmi významnými povinnostmi. Počínaje orkánem Kyrill v roce 2007 totiž byl kůrovec prohlášen za součást přírody. Máme tady samozřejmě situaci na Šumavě, o které se dneska nemluví. Jsem zastáncem té stavovské povinnosti proti kůrovci zasahovat, byť nejsem sám lesník, nepatřím do toho stavu, ale s mnoha jeho příslušníky se dobře znám. Znám jejich způsob myšlení a znám, jaké mají názory na stávající vnímání této problematiky. Není to pravda. Při vhodných podmínkách může kůrovec napadnout významnou vzdálenost lesů nacházejících se v jeho sousedství. Je to nutné vyhodnotit. A to bude další otázka, kterou pak v doprovodném usnesení, respektive v jeho návrhu předložím.
Poprosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Martina Kolovratníka, aby se ujal slova.
Dobrý večer. Takže za zpravodaje klubu, Jak bylo řečeno, je to relativně menší novela, která opravdu reaguje především na poznatky z praxe. Nemám zatím avízo, že by v této novele měly být nějaké kontroverzní záležitosti. Bude přikázána jako garančnímu výboru do výboru hospodářského.
Dívám se na plénum, jestli někdo je přihlášen. Končím obecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Není tady žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nechám hlasovat o přidělení hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Máme šest minut do konce. Máme dvě možnosti.
Děkuji za velmi stručnou faktickou poznámku. Nicméně další faktická, pan poslanec Vácha.
Děkuji za slovo. A druhá poznámka je k panu zpravodaji. Vy jste tady argumentoval tím, že by takovéto návrhy zákonů měly jít skrze vládu a ne skrze poslanecké iniciativy.
Vážené kolegyně, kolegové, to není pravda, že se nic nemění. A k druhé poznámce, prostřednictvím pana předsedajícího.
Jediné, co řekli, že chtějí ještě více času, což poskytuje druhé čtení. Takhle zhruba to tady probíhá. Ta změna je velmi jednoduchá. My jsme ji připravovali v úzké spolupráci s Ministerstvem financí. Za to Ministerstvu financí děkuji. A vůbec nechápu, proč jste následně otočili a říkáte, že vlastně už digitalizovat nechcete. A poslední poznámka k tomu, že poslanecký návrh není dostatečný. To se bude posuzovat u Ústavního soudu. Když jde o mobilní operátory, tak vláda zvládne v 7 hodin ráno nahrát návrh do systému a v 8.45 ho schválit. A teď si tady hrajeme na to, že je potřeba to půl roku posuzovat na nějakých ministerstvech. Mně to přijde úplně mimo mísu.
Myšlenka se dostavila. U mě to funguje tak, že přijde zaměstnanec, donese to, kde co vydělal, a my to za něj uděláme.
Pan poslanec Válek, poté pan poslanec Bartoš. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Bartoš.
Možná bych mu chtěl doporučit, jestli si nechce přečíst knížku, kterou si nedávno přečetla i paní ministryně, jak jsme se dozvěděli z Facebooku. Ten zákon se týká freelancerů, podnikatelů, kteří si své daňové přiznání dělají sami. A už jen z toho důvodu, že mám tento příjem, se mi dneska donesla nějaká zpráva, že ani Sněmovna mi s mým daňovým přiznáním nepomůže, takže to taky zase budu dělat sám. Je to spousta pracujících lidí. A myslete na ně.
Faktické poznámky nám zdaleka nekončí.
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. S náhradní kartou číslo 2 bude hlasovat pan poslanec Vrána, s náhradní kartou číslo 13 pan poslanec Černohorský. S náhradní kartou číslo 12 hlasuje paní poslankyně Balcarová. Poté bychom pokračovali projednáváním bodů z bloku prvního čtení. Než vám dám slovo, tak znovu požádám sněmovnu, aby se uklidnila.
Děkuji za slovo. To jsem včera všem posílal emailem.
Jako dalšího prosím pana poslance Peksu, který mi teď doručil také písemnou přihlášku.
Dobré ráno, dámy a pánové. Já bych chtěl poprosit o pevné... nebo chtěl bych navrhnout pevné zařazení bodu Pozice vlády České republiky ke směrnici o copyrightu na společném digitálním trhu na pátek po bloku třetích čtení.
Já děkuji. A nyní prosím pana poslance Klause, který se mi hlásil z místa.
Dobrý den, dámy a pánové. Bude to chvilička.
To by měly být v tuto chvíli všechny přihlášky k pořadu. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Takže jsme pevně zařadili. Upozorňuji, že tam jsou zařazeny již dva body. Zajímalo by mě, jestli po těch bodech, nebo před nimi. Jestli by to mohl pan poslanec Peksa upřesnit. Po. Dobře. Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh nebyl přijat.
Navrhovanou právní úpravu je žádoucí přijmout co nejdříve, aby mohla být využita ideálně již v průběhu dubna letošního roku, kdy lze očekávat další gradaci kůrovce. Návrh byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a má také podporu vlády. Dámy a pánové, mimořádnost stávající kalamity si vyžaduje opravdu i mimořádná opatření. Musím však zdůraznit, že žádné z těch, která zde navrhujeme, nesměřuje k omezování práv vlastníků lesa. Právě naopak, majitelům chceme ulehčit, dát jim možnost odchýlit se od povinností tak, aby při zásahu proti kůrovci mohli využít dostupné kapacity s nejvyšší možnou efektivitou.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, řada opozičních poslanců teď není v úplně jednoduché situaci. Nikdo to zatím neviděl.
Děkuji za slovo. Paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Já jako rodilý Třebíčák se musím také přihlásit k té novele. To, co bylo dříve zeleným královstvím, je teď rezavou pouští. Přijeďte se tam podívat, nemusíte ani příliš odbočovat z hlavních cest, uvidíte to tam ale úplně všude.
Pokládám za nepříliš šťastné, že se celý výběr znalců centralizuje jenom do Vyšehradské ulice, respektive jenom na Ministerstvo spravedlnosti. Víte dobře, že dnešní systém je ten, který je kritizován, ale přesto jsem ho pokládal za zajímavý, protože je do jisté míry konkurenční. Část znalců jmenují předsedové krajských soudů pro obvod svých soudů, část znalců jmenuje Ministerstvo spravedlnosti. Je to občas kritizováno, jsou předsedové krajských soudů, kteří to nemají rádi, jsou současně předsedové krajských soudů, kteří to pokládají za výhodné, ale je to přece jenom model, který je do jisté míry decentralizovaný, do jisté míry není v rukou jednoho člověka nebo jedné instituce. Já z různých důvodů tyto centralizované modely nepokládám za nejšťastnější, a proto pro návrh zákona nezvednu ruku, i když poctivě říkám, že je mnohem lepší, než který přišel původně z vlády a byl prapůvodně zpracován panem ministrem Pelikánem. A druhá poznámka a druhá prosba, kterou k vám mám. Přece jenom se týká těch pokut, o kterých mluvil už i pan ministr Kněžínek, mluvila o nich i paní zpravodajka. Prostě my máme pokuty v České republice naprosto enormně nadsazené skoro ve všech oblastech. Mám dojem, že bychom měli celý systém pokut v České republice zásadně zrevidovat. Je škoda, že se to nepodařilo v minulém volebním období v okamžiku, kdy se dělala reforma správního trestání, ale tehdy na to nebyla síla. Ale mám dojem, že máme jít příkladem a máme naznačovat státní moci a výkonné moci, že prostě pokuty mají být v rozumné výši a že se nelze pořád zaklínat tím: pokuta nesmí být likvidační, on to nakonec zruší správní soud. Samozřejmě, že to správní soudy dělají, ale v okamžiku, kdy tu likvidační pokutu dostanete, tak už pak nemáte moc šancí, i když se jdete soudit, tak vám to trvá půl roku, tři čtvrtě roku, někdy dva roky a znamená to pro vás velký problém. Kdo dostane 250 tisíc, to není žádná legrace. A rozhodně zatím žádné pokuty v této výši nepadají.
Děkuji za slovo. Není samozřejmě úplně možné toto aplikovat na jiné obory, například z hlediska posuzování různých medicínských aspektů, ale i tam je možné uvést okolnosti, které mají vliv na spolehlivost. To, aby byly ty skutečnosti v občanském soudním řízení a v jiných řízeních upravených našimi zákony prokázány spolehlivě, to už je tam dneska obsaženo, ale často to ztroskotá právě na tom, že jsou nedostatečným způsobem zpracovány znalecké posudky. Takže my v tomto ohledu podpoříme to, aby to bylo zachováno v té původní podobě, a nepodpoříme ten pozměňovací návrh, který povede k dalšímu snížení. Ostatně mluvil jsem i s kolegou Lukášem Černohorským, který vede vyšetřovací komisi k OKD a který popsal celou řadu pochybení, ke kterým došlo při znalecké činnosti a které ve výsledku měly dopad i na náklady v neprospěch státního rozpočtu. Ale i tady ministerstvo udělalo určité změny. Samozřejmě jedná se pouze o část, nikoliv o celý obor. Myslím si, že není důvod, proč bychom měli ty pokuty dále snižovat.
Paní zpravodajka se hlásí do rozpravy.
Děkuji za slovo. Tolik důvodová zpráva. Kdybych to měl převést do srozumitelné češtiny, tak platí, že pokud by tento zákon nabyl účinnosti, dostane obecní policie pravomoc pokutovat nedovolenou jízdu ve vyhrazených jízdních pruzích na místě, což do této chvíle nebylo možné, protože se to celé odehrávalo v rámci správního řízení. Tolik vše v rámci důvodové zprávy. Ještě jednou děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, milé dámy a pánové, tato novela je opravdu velmi krátká. On o tom už hovořil i pan poslanec Petr Dolínek. Nicméně dovolte, abych zmínil, že mi na tomto návrhu vadí dvě věci. Za druhé věc, která mi opravdu velmi vadí. Není to poprvé, co na půdě Poslanecké sněmovny otevíráme Pandořinu skříňku. Z tohoto důvodu mám velké obavy, jestli to předkladatel má vše správně promyšlené. To je věc, která je nezpochybnitelná. To znamená, existuje - a je to vážný problém - nedovolené používání vyhrazených jízdních pruhů.
Tím někým jiným je Policie České republiky. To je potřeba si tak říct. A já si myslím, že to takhle nejde.
Prosím, aby předložený návrh uvedla zástupkyně navrhovatelů poslankyně Monika Oborná. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.